Vážený pane předsedající, dámy a pánové, musím říct, že v tomto případě návrhu zákona nejsem ve střetu zájmů, neboť řidičský průkaz už mám, tak jako většina z vás. Věřím i Ministerstvu dopravy v tomto případě. Dneska ta technika jde strašně rychle dopředu. Takže pár dní zpoždění někdy nevadí. Někdy je to k dobrému. Nicméně pusťme tento zákon do prvního čtení a řešme ve výborech, jak jej upravit tak, aby byl dobrý pro lidi a realizovatelný pro naše úřady.
Děkuji panu poslanci. A to byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Není tomu tak.
Pan poslanec Klán navrhl, aby garančním výborem, který projedná tento návrh, byla veřejná správa a regionální rozvoj. Já bych tedy poprosila, kdyby to prošlo, aby hospodářský výbor také projednal tento návrh zákona. A potom bylo navrženo prodloužení o 20 dnů, což znamená na 80 dnů.
Předem děkuji za podporu tohoto návrhu.
Děkuji. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Budeme hlasovat o návrhu na přikázání tohoto návrhu zákona výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu. Kdo je pro přikázání tomuto garančnímu výboru, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že návrh jsme přikázali výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu. Kdo je pro přikázání hospodářskému výboru? Kdo je proti?
Máte slovo, pane ministře.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hlavním cílem návrhu tohoto zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice o obalech a obalových odpadech, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. Za účelem nezbytné transpozice směrnice je navrhováno v zákoně o obalech stanovit, že tzv. lehká plastová odnosná taška smí být spotřebiteli v místě prodeje výrobku poskytnuta minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení. Podle návrhu zákona by každý prodejce stanovil cenu plastových odnosných tašek sám. Zdůrazňuji, že i po debatě se všemi dotčenými partnery i v rámci mezirezortního připomínkového řízení jsou tyto cíle stanoveny tak, aby zohledňovaly plnění stávající, tedy do letošního roku, byly motivační a přitom byly splnitelné. Česká republika ve většině těchto oblastí nemá s plněním těchto cílů problém, a v některých dokonce je evropským lídrem. Tato povinnost se nevztahuje na osoby uvádějící nápoje do oběhu na prodejní ploše menší než 200 metrů čtverečních. Chtěl bych zdůraznit, že tato povinnost už je ve stávajícím zákoně.
Diskutéry, kteří diskutují jiné téma, než je zákon o obalech, požádám o to, aby přenesli své diskuse do předsálí a nechali pana ministra v důstojné atmosféře předložit tento vládní návrh.
Nechce se mi věřit, že by kolegyně a kolegy nezajímaly vratné lahve, ale budu se s tím muset smířit. Děkuji vám za pozornost.
- Pane zpravodaji, počkejte chviličku, já ještě budu konstatovat jednu omluvu, a to omluvu pana ministra Daniela Hermana od 15.30 z rezortních důvodů do konce jednacího dne. Otevírám obecnou rozpravu, do níž jsou řádně přihlášeni dva poslanci.
Vážené dámy, vážení pánové, před sebou máme novelu zákona, respektive transpozici směrnice Evropské unie, která je naprosto zbytečná. Jak už tady řekl pan ministr a pan zpravodaj, my se tady budeme zabývat tím, kolik lehkých plastových tašek na člověka budeme moci v roce 2025 ročně spotřebovat.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, poprosím pana premiéra o odpověď.
Jednoznačně podporujeme všechny snahy, které povedou k tomu, že v Aleppu bude buď uzavíráno, nebo prodlužováno příměří. Pokládám za klíčové, aby došlo k novým jednáním mezi Spojenými státy a Ruskem o tom, jak situaci v Sýrii definitivně vyřešit. A pokud máme vyřešit tento velký problém, primárně potřebujeme dohodu Spojených států a Ruska. Realistickou dohodu, která umožní za podpory Evropské unie, za podpory všech dalších aktérů v tomto regionu zajistit politické řešení konfliktu v Sýrii, zajistit uzavření míru a politickou dohodu mezi vládou a opozicí, se kterou lze takovouto dohodu uzavřít. Samozřejmě nelze se asi dohodnout s těmi prvky Islámského státu, které jsou přítomny na území Sýrie, ale myslím si, že je potřeba tady udělat všechno pro dohodu. Do té doby musíme pomáhat. Ty peníze budou poskytnuty jako dar pro mezinárodní organizaci, která bude mít schopnost reálně tuto pomoc v tomto válečném regionu poskytnout. To je tedy naše rozhodnutí vlády, které bylo učiněno, vyčlenění těchto pěti milionů korun. Jenom chci říci, že jsme samozřejmě připraveni pomáhat i nadále, i v rámci programu MEDEVAC. Čili já jsem požádal ministra zdravotnictví a také ministra zahraničí, aby prozkoumali možnosti, které máme, a kapacity pro program MEDEVAC v příštím roce, a pokud bychom mohli použít tento program na třeba léčení zranění dětí z oblasti tohoto konfliktu v České republice, tak si myslím, že by to byla také vhodná forma humanitární pomoci, kterou můžeme poskytnout. Takže tolik tedy jenom velmi stručně k té situaci. Je to skutečně pro řadu lidí a v tom regionu je to humanitární katastrofa.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Ano.
Prosím, máte slovo.
Nicméně jsou tady určité souvislosti, na které je třeba se zeptat. Některá média uvedla, že Afghánec, který se pokusil v Nemocni Na Bulovce znásilnit sestřičku, se k nám dostal v rámci jakéhosi imigračního programu. Tuto informaci potvrdil ostatně i tiskový mluvčí policie. Pokládám za svou povinnost položit vám nejčastější otázky z mailů, které dostávám, a není jich málo. Za prvé: Můžete něco říci o tom imigračním programu, kolik lidí jsme v jeho rámci přijali? A za druhé: Existují i podobné jiné programy?
Děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď.
Podle agentury mělo jít o muže afghánského původu, ke znásilnění mělo dojít na infekčním oddělení. Pokud jde o to, co sdělil mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák, jednalo se o znásilnění ve smyslu osahávání, de facto jde o pohlavní styk, do kterého se podle legislativy řadí i ostatní sexuální jednání, které nevede k souloži.
Navržená změna reaguje na změny ve zdravotnických předpisech. My jsme se na tom nijak nepodíleli. Ale podle aktuálně platné úpravy nemůže takové ženě potvrdit potřebné údaje na žádost o dávku peněžité pomoci v mateřství. Jedná se vlastně o administrativní úkon.
Není nic horšího, než šokovaný poslanec. Děkuji.
Tečka.
A máme téma na další interpelaci paní poslankyně, ale to až příště. Dnes bude pan poslanec Leo Luzar ze své sedmé interpelace interpelovat taktéž paní ministryni práce a sociálních věcí v dovozu levné pracovní síly. Prosím, pane poslanče.
O to více mě zaráží tendence politicky rozhodnout o dovozu levné pracovní síly ze zahraničí. Jmenovitě konkrétně Ukrajiny. Ale tím samozřejmě snižujeme tlak na růst mezd.
Nicméně podle mého názoru se nic takového nechystá. Jsou zde dva projekty organizované migrace pracovní síly z Ukrajiny. A v rámci tohoto... Zejména jsou to lidi z oblasti IT. A tam se jedná o nejrůznější typy nedostatkových profesí. V obou případech žádají o vstup do projektů zaměstnavatelé ze všech částí České republiky.
A v optimálním případě ti lidé mají dohlédnout v zásadě na tyto peníze, které tam stát dal skrze PRISCO. Chtěl bych tady říci, že těch peněz zatím bylo spotřebováno 150 mil. Dobrá zpráva je ta, že tím, jak se stát postavil za firmu, tak se zlepšilo chování dodavatelů, odběratelů, platební morálka, a tím pádem oni získali zase trochu provozního kapitálu zpátky. Samozřejmě pak by asi byl prodejný ten zbytek OKD. To, co nám paradoxně neulehčuje situaci v tuto chvíli, je růst ceny uhlí. To všechno budeme muset vzít do úvahy při navrhování nějakého řešení, při zdůvodňování toho, jestli bude zapotřebí nějaká veřejná pomoc a na co ta pomoc bude použita.
Děkuji, pane ministře.
Dotkl jste se ve své odpovědi všech otázek, které mě v této věci zajímaly. Chtěl bych tady pouze možná podotknout, že by stálo za to ve vládě zauvažovat, aby ta zodpovědnost přešla pod jedno ministerstvo a nedělila se na dvě ministerstva. Tato dvojkolejnost komunikací by mohla být do budoucna problém. Čili byl bych velice rád, kdybyste i na takovéto analýze pracovali.
Děkuji panu poslanci.
Já bych jenom chtěl dodat, že samozřejmě kompetence na jedno ministerstvo by se mi líbila.
Děkuji panu ministrovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře. Ředitel Šubrt a následně Dbalý do léčebny nic neinvestovali a současný ředitel též nechává léčebnu očividně nadále chátrat. A nyní se objevily informace, že se snad opět bude převádět nebo provádět nějaká organizační změna a léčebna se má převést na nemocnici Na Bulovce. Léčebna je situovaná v nádherné části Karlových Varů v lese, v okolí vyrostly nové honosné domy, je zde park s výletní restaurací, rybníkem, pravoslavný kostel a další. Je to ideální místo na to, aby taková léčebna velice prosperovala. Žádám vás o sdělení důvodu, proč jste nařídil vedením dvou pražských nemocnic, Na Homolce a Na Bulovce, přípravu převedení zařízení, které spadá v rámci zdravotnictví do segmentu následné a preventivní péče. Děkuji za odpověď.
Prosím, paní poslankyně.
Vážený pane předsedající, já svoji interpelaci stahuji, protože nemohu čekat na odpověď měsíc.
Děkuji paní poslankyni.
Vážený pane ministře, čím dál více lékárníků si stěžuje na neochotu výrobců a distributorů dodávat léky do lékáren. Celý systém v České republice funguje tak, že výrobce si vybere jediného distributora, ten dodává do nemocnic a nemocničních lékáren a dále dodává za dobrou cenu do svých řetězcových lékáren. Neřetězcové lékárny a jejich pacienti mají smůlu, protože předepsaný Clexane nemůže lékárna zaměnit za jiný z okruhu heparinů. Lékárna proto musí pacienta odmítnout nebo pacient odejde sám kvůli vysokému doplatku. Výsledkem je, že řetězcovým lékárnám roste obrat, ale neřetězcové se propadají do ztráty a časem zaniknou, nebo se budou muset prodat či upsat řetězci. Toto však je exemplární případ zneužití dominantního postavení výrobce a jeho vybraného distributora, který už dávno měl řešit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Dohodli jsme se, že vládě bude předložen materiál, ve kterém bude uvedeno, kdo bude investor té průmyslové zóny. A to je moje poslední poznámka. Vláda je připravena poskytnout dotace na zainvestování těch pozemků průmyslové zóny, ale v tuto chvíli se musí rozhodnout o tom, kdo bude tím investorem. Chci vás ujistit, že vláda této věci věnuje pozornost.
Pane poslanče, chcete položit doplňující otázku? Je tomu tak.
A poslední.
Ano, děkuji. Proběhlo to v režii Ministerstva obrany a příslušného tuším státního podniku, který se tou věcí zabýval. Tam informovali zástupci Ministerstva obrany, že průběžně jednají s potenciálními zájemci. A pak tam bude severní část, kde by v několika etapách, tuším, že jsou to tři etapy, mělo dojít k rozvoji průmyslové zóny o velikosti až 280 hektarů.
Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Valentu. Připraví se pan poslanec Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nebo vaše do médií jaksi podivně implantovaná a potom jimi soustavně akcentovaná vyjádření jsou jen pokusem o zklidnění zjitřené povolební situace v sociální demokracii, a vlastně tak jen další falešnou hrou s občany této země? Děkuji vám za odpověď.
Poprosím pana premiéra o odpověď.
Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, platí, že se sejdu se všemi členy vlády. To, co je mým cílem, je, abych se všemi členy vlády mluvil o tom, co ještě je potřeba udělat. Takže za prvé, scházím se všemi členy vlády, budu s nimi mluvit o tom, co se povedlo, nepovedlo, jak vypadá legislativní plán vlády, co ještě příští rok budeme chtít udělat. Já jsem se jasně vyjádřil, a to platí, že provedu změny v té části vlády, kterou nominovala sociální demokracie. To znamená, ne že se rozhodnu do začátku prosince, ale byl bych rád, kdyby ty změny byly provedeny do začátku prosince. A takto také budu postupovat i směrem k předložení návrhu prezidentu republiky a chci, aby prezident republiky byl ten první, kdo bude informován o tom, u kterých členů vlády dojde ke změně a kdo tyto členy vlády nahradí. A ta koaliční smlouva jasně říká, že změny, které se týkají nominantů, musí být dohodnuty s příslušnou politickou stranou. Takže toto respektuji. Chci s nimi vyhodnotit ty moje rozhovory, které budu mít individuálně s jednotlivými ministry, a chci se pobavit o tom, co udělat pro to, aby vláda dobře fungovala až do konce svého mandátu. Takže co je mým cílem? Já myslím, že se nemusíme přít o to, že ne všechno ještě bylo dokončeno, ne všechno bylo doděláno. Je tady spousta věcí exekutivního charakteru. Jestli chcete nějaký příklad, který je důležitý, tak jsou to evropské fondy v příštím roce. To je odpovědnost celé řady členů vlády napříč vládou a jsou to věci, které jsou exekutivní. Další příklad, příprava dopravních staveb. A mým cílem je, aby i ti ministři, kteří jsou nominováni za sociální demokracii, odváděli ve vládě práci až do samého konce mandátu.
Pane poslanče, chcete položit doplňující otázku? Prosím, máte slovo.
Už jste naznačil, že víte, koho chcete vystřídat.
Dobrý večer všem. Pane ministře, situace na Krajském soudu Brno je z hlediska personálního obsazení v oblasti řídících manažerů soudů, zejména místopředsedů úseků, velmi neutěšená. Ani v současné době není známo, že by na dané pozici bylo vypsáno jakékoliv výběrové řízení. Není to jediný problém této chybějící, nebo neutěšené personální politiky u tohoto soudu. Dosavadní úprava prý nevylučuje libovůli při sestavování výběrové komise.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, musím začít maličko ze široka. Musím dostat návrh od předsedy. Naše zásahy tam tudíž nemohou být nějak zvlášť razantní. Teď už se to i stalo. Z tohoto důvodu jsem vyzval právě pana předsedu, a on to udělá, aby na tato místa, ač jinak by nemusel, vyhlásí výběrové řízení, aby se potvrdilo, že jsou to skutečně ti nejlepší kandidáti, a bylo to transparentní. Pokud jde o to, co jsou závěry Soudcovské unie.
Pan poslanec má doplňující otázku. Děkuji. Končím tento jednací den.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Vy, jako předseda vlády máte zodpovědnost za své ministry, a proto vás interpeluji v otázce neprůhledných veřejných zakázek, které probíhají na Ministerstvu dopravy. Tato zakázka byla dle mých informací opakovaně Ministerstvem dopravy vyhlašována a zrušována, přičemž pokaždé došlo k uzavření dalšího smluvního vztahu bez výběrového řízení se společností Hicon. Šlo tak ze strany Ministerstva dopravy o udržování bezprecedentního stavu, kdy byly ústředním orgánem státu ze státní pokladny vypláceny enormní sumy peněz. Díky této kauze dostalo Ministerstvo dopravy dokonce milionovou pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro nezákonné jednání. Podobných případů je na Ministerstvu dopravy daleko více. Jak je možné, že firma Hicon dodávala bez výběrového řízení registrační značky 26 let za 4 miliardy? Jaké vyvodíte kroky z toho, že Ministerstvo dopravy vědomě porušilo zákon, že za to dostalo milionovou pokutu?
To znamená, je to skutečně hodně dlouhá historie. To znamená, byla tady podepsána smlouva, ta smlouva potom přešla vlastně v rámci delimitace vůbec té působnosti z Ministerstva vnitra na Ministerstvo dopravy. Takže Ministerstvo dopravy se v rámci delimitace dostalo nejenom k té kompetenci, ale také ke smlouvě s firmou Hikon, a to na základě univerzální sukcese. Tato smlouva byla pak následně v souvislosti s legislativními změnami v oblasti tabulek registračních značek několikrát dodatkována. Je to tedy stav, který trvá řadu let. Byl opakovaně prověřován Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Jinak platí, že Ministerstvo dopravy od roku 2013 vypsalo tři tendry v otevřeném zadávacím řízení v této oblasti. Dvakrát však bylo nuceno zadávací řízení zrušit pro nedostatky v zadávacích podmínkách. V případě třetího tendru byly dne 1. listopadu posouzeny a vyhodnoceny podané nabídky a zadavatel následně vydá rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Už jsem tady na interpelacích na tu věc několikrát reagoval. Za tento delikt mu uložil pokutu ve výši 1 milion korun. A musím říci, že i za silné podpory vlády Ministerstvo dopravy vyvinulo extrémní úsilí směřující k tomu, aby otevřené zadávací řízení k zadání předmětné veřejné zakázky mohlo uskutečnit. Ani toto úsilí ale nevedlo k otevření této možnosti takovéto výběrové řízení uskutečnit.
Pan poslanec chce položit doplňující otázku? Prosím, máte slovo.
Budu reagovat na vaši poslední odpověď. Zeptám se tedy, protože se tady jedná o obrovské částky v miliardách korun, jakým způsobem budete pokračovat dál v rámci vyvození zodpovědnosti. Protože někdo za toto musí být zodpovědný. A je potřeba, aby tito lidé byli jasně označeni, kteří za to nesou zodpovědnost.
Prosím, máte slovo.
Respektive přijal k tomu nějaká další rozhodnutí. Do toho vláda těžko může zasahovat.
No, paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, náš systém stojí na důvěře v soudce. Troufám si odtud říci, že to tak ve valné většině případů je. Pokud to tak není, máme opravné prostředky, skutečné opravné prostředky.